Z této definice tedy jasně vyplývá, že ozimá řepka je zlepšující plodinou, která zanechává půdu v dobrém stavu. Tak to říkají učebnice středních a vysokých škol. Já se za to moc omlouvám, já jsem si to nevymyslel, přátelé. Tady je potřeba jasně říci, že to není pravda, že to je další čistá lež a spekulace. Zkuste si je zkontrolovat. Moc vás o to prosím. Dalším mýtem je, že v České republice plocha řepky roste. Je to další nesmysl. Plocha pěstované řepky u nás je již deset let zhruba na stejné úrovni.
Pane ministře, zvědavost mi nedá. Můžete mi prosím odpovědět, proč se v novele, kterou připravil váš úřad, nezabýváte způsobem rozdělení daňových výnosů mezi jednotlivé regiony, což je asi nejpalčivější problém v této oblasti? A proč z navýšení vyjímáte obce a města, přestože jejich zahrnutí by bylo systematické? Závěrem bych chtěla vyjádřit naději, že jediný důvod v případě druhé z mých otázek nespočívá v tom, že volby do obecních a městských zastupitelstev jsou na rozdíl od těch krajských, které nás čekají za rok a půl, už za námi.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pak došlo k dalším změnám. Na druhé straně souhlasím s tím a vždy jsem prosazoval, aby tady nebyl procentní podíl.
Prosím, pokračujte.
Chtěl bych se zeptat, co se míní onou současnou dobou. Nevím, zda je to příští rok, nebo celé volební období. Teď přišel impuls ze strany krajů. Myslím, že debata o tomto tisku by měla odstartovat i nějaké přípravy podobných změn i v případě obcí. Děkuji za pozornost.
Pan poslanec Zahradník má slovo k faktické poznámce.
To tu nikdo nedal ještě. Středočeský kraj. Teď řešíme památky. A to, co říkáte, je správná věc. Já jsem se to tady náhodou dozvěděl. Já jsem tady nový, takže postupně se to dozvídám. A chci se na to podívat, na to přerozdělení mezi kraji. Víte, co jsem slyšel? No víte, proč Plzeňský kraj není zadlužený? Proč tam postavili nejdražší depo na tramvaje na světě a nejdražší divadlo? No protože údajně tam byla největší báze ODS a ČSSD a měly široké lokty a udělaly si ten nejlepší koeficient. Tak možná by bylo zajímavé se podívat na ty kraje, jak vlastně my to rozdělujeme, ty kraje. Proč to není podle počtu kilometrů silnic, podle škol, podle nemocnic nebo nějaká objektivní kritéria. Protože tam byla nějaká báze a pravděpodobně tam někdo vyboxoval podle toho, jak tam byly ty lokty. Máme výpadek z titulu předzásobení tabáku skoro 17 miliard. Ale hlavně že jdeme správným směrem a víme konkrétně, co máme udělat.
Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo.
Mně se dneska potvrdila jedna věc - že není radno chválit opozici, především opozici na pravé straně. A proč jste to takhle nerozdělili? Proč jste to takhle - co je zase za lumpárnu? A vy zase chcete něco na volby. A znova se mi potvrzuje jedna věc. Takže jenom taková poznámka k vývoji této diskuse.
Nebojte se, dámy a pánové, já už nebudu diskutovat k této předloze. Jenom takovou hořkou poznámku k vystoupení pana ministra financí, když mluvil o plzeňském depu a koeficientech, prosím, abyste vy všichni, co jste se vyděsili, pochopili, že pan ministr financí si plete rozpočtové určení daní pro obce a rozpočtové určení daní pro kraje. Druhá hořká poznámka k tomu, jak je ten svět nespravedlivý. Já nemám důvod mu nevěřit, ale pak je to hrozně nefér, protože my všichni, když se podíváme na efektivitu výběru daní v jednotlivých letech, tak my všichni, co jsme se nesnažili, tak nám to docela šlo. Tak snad, pane ministře, jestli se nechcete snažit trochu míň, aby to bylo trochu lepší pro ty veřejné rozpočty.
Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Není tomu tak. Nemá nikdo jiný návrh. Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru tohoto návrhu zákona. Kdo je proti? Přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro 147, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo, prosím, návrh na přikázání dalšímu výboru?
Myslím, že z logiky věci náleží tato materie i do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji za tento návrh. Není tomu tak. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro 147, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl dále přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru k projednání.
Děkuji. Já bych měl jenom prosbu. Právě proto například Moravskoslezský kraj nebo Ústecký, které jsou bezesporu strukturálně postižené, mají na hlavu, na občana méně peněz než některé jiné kraje.
Mimochodem, děkuji, to můžu udělat i bez vašeho prostřednictví... A můžu přímo, děkuji, tak si to pak vyřešíme. Naprosto. Já to občas dělám za své kolegy, ale on dneska zastoupil ministra životního prostředí v té argumentaci. A my jsme odpovědní za to, abychom plnili příslušné směrnice. Ale vážení, ono se v té Evropě diskutuje mnoho let mnoho věcí. To znamená, že proto tam byla zavedena celá řada věcí. A k tomu diskutovanému odstranění - a o tom tady pan kolega Kalousek mnohokrát hovořil a i samozřejmě někteří další kolegové. Není zpochybněna. Přes jakékoli debaty, které se v té Evropě vedou. A kolegové, pan ministr Kalousek... Kolega Kalousek samozřejmě velmi dobře ví - a já jsem přesvědčen, že by se choval velmi podobně, protože bez ohledu na to, co by se v té Evropě debatovalo, tak on by řekl: Já tady mám jasnou evropskou směrnici a já ji musím plnit. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, můžeme debatovat o jakékoli spekulaci. Můžeme debatovat o tom, co se v té Evropě stane za rok, za dva či za pět let. Můžeme debatovat, že desetiprocentní cíl někdo někdy zpochybní. Ale on existuje a my jsme povinni ho plnit. A dnes ani s tím povinným přimícháváním ten cíl prostě neplníme. Ne že ho přeplňujeme. My ho neplníme. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře. První pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Kučera.
Já souhlasím se vším, co řekl pan ministr životního prostředí, akorát nám zapomněl také říct, že nás vůbec nikdo nenutí, abychom dali daňovou úlevu čistým biopalivům. Naopak. Přece mi nechcete říkat, že sice se nezvýší povinná spotřeba, nezvýší se produkce, ale přinese to nových 14 tis. pracovních míst. Kde tedy nemluvíte pravdu? Dohromady to nejde. Oba dva argumenty platit nemohou. Nicméně oba dva tu zaznívají, což samozřejmě výrazně zvyšuje naši nedůvěru.
Já vám děkuji a nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera.
Každý standardní evropský ministr životního prostředí by měl stát na tomto místě a vší silou bojovat proti škodlivým Babišovým biopalivům. Ale ministr Brabec tak nečiní.
Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já se pokusím to zformulovat poměrně jednoduše.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Takže někdy by méně možná bylo více. Samozřejmě i v tlaku se dá pracovat. Ale zvažme to.
Je to takový hezký socialistický návrh, jak zavést další a další regulace. Ano, má to 232 stran. Já z toho prostě citovat musím. To nám říká zákon. Než mu to řekne, tak je to asi tak čtyři hodiny. Občan si neví rady. Občan není svéprávný, proto mu ten zákon a státní orgány musí všechno zařídit za něj. Podle mě to žádným zákonem, pokud se někdo rozhodne uzavřít špatnou smlouvu, tak to žádným zákonem nespravíte. Bod 114 - navržené změny, které máme projednat za 30 dnů. Žádám o pojistný produkt z vlastního podnětu bez jakéhokoliv ovlivňování ze strany pojišťovacího zprostředkovatele nebo pojistitele." Dovedete si představit někoho, kdo vám nabízí produkt a on vám nic neřekne? Tak to asi spolu mlčeli. Nemá to žádnou logiku. Je to jeho práce. On se tím živí. Je to naprosto logické. Nicméně nutíme, aby klient podepsal, že mu ten zprostředkovatel nic neřekl. "Prohlašuji, že mi byla nabídnuta rada, která má být poskytnuta pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem na základě analýzy potřeb zákazníka a analýzy pojistných produktů, tuto radu odmítám a byl jsem poučen o rizicích z tohoto odmítnutí plynoucích." Já tomu fakt nerozumím. Jak za a), tak za b) v tom zjednodušeném záznamu z jednání. Tam není možnost odmítám nebo přijímám.
Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Ladislav Šincl.
Děkuji, pane předsedající.
Není tomu tak. Rozpravu končím. V rozpravě nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Nepadl ani návrh na zkrácení lhůty k projednání, jen ho avizoval ale ve svém úvodním slově pan ministr financí, čili to není návrh, o kterém lze hlasovat. Prosím tedy, jestli by to mohl upravit, abychom dodrželi jednací řád.
Dámy a pánové, to, co se tady odehrává, není hlavní odpovědností pana ministra Babiše, pana ministra Jurečky, ale hlavní odpovědnost za to nese předseda vlády, který tento kolosální, do nebe volající střet zájmů dovoluje, nechává být.
Prosím pány poslance, zejména na levici, aby přenesli své hovory do předsálí. Pane poslanče, prosím, odejděte do předsálí, pokud chcete hlučet.
Když jsme tady minule projednávali tu oddělenou část novely zákona o spotřebních daních, sněmovní tisk 417, tak pan premiér tady vysvětlil, že Ministerstvo financí tento zákon připravilo, předložilo na jednání vlády, a pak že se pan ministr financí zdržel hlasování kvůli střetu zájmu. Pan ministr financí nejprve říkal na veřejnosti, že žádný střet zájmu tady nemá. Tohle není střet zájmů. Tohle už není jenom klasický střet zájmů. Tohle je zneužití vlastního politického postavení pro vlastní ekonomické zájmy. A to je, dámy a pánové, ještě vážnější než střet zájmů. A jak vyřešil toto dilema? No vyřešil ho za pomocí vlády právě touto novou povinností, která jednoznačně přinese zisk společnosti Agrofert a Andreji Babišovi. Nepochybně je ve střetu zájmů i pan předseda poslaneckého klubu Faltýnek, který je současně členem představenstva Agrofertu.
Děkuji panu předsedovi Petru Fialovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Ale chci tady říct, že nemám rád lež. A pokud se lže z tohoto místa, je to o to tristnější. Pan předseda Fiala řekl: "Nově se zavádí povinnost přimíchávání biosložky do pohonných hmot." To už dávno platí a platí to pět let. Prosím vás, nelžete tady před námi a před národem.
Děkuji panu poslanci Volnému za jeho faktickou poznámku.
Jsem rád, že pan poslanec Volný uznal, že je ve střetu zájmů, že to je pravda. Ale to je normální. Vy sami jste zveřejňovali, že myslím 65 milionů vašemu hnutí, to znamená každému z vás, půjčil Andrej Babiš. Pravda je úplně jiná. V této chvíli existují tři návrhy. Mě by zajímalo, jaká bude pozice ministra zemědělství, protože to je ten hlavní. Dneska jsem z jeho tiskovky a z toho, co jsem slyšel v rádiu, tak on vlastně říkal, že Ministerstvo zemědělství zaúkolovalo ministra financí a ten to vlastně zpracoval, a pak on to předloží, protože finance splnily úkol. Mně se to úplně nezdá, že ministr zemědělství úkoluje vicepremiéra, ale on se to zřejmě domnívá, když to dneska veřejně prohlásil na tiskové konferenci. A jak odpovídá tento návrh, který on předkládá, obhajuje a stojí za ním - a je to tedy Marian Jurečka, jak vždycky říká: Miroslav Kalousek podepsal a zavázal se, tak pak budeme říkat: to je zákon Mariana Jurečky, když se k němu tak hrdě hlásí - jak to tedy je v souladu s těmi buď pěti, sedmi nebo šesti procenty? Nebo jestli vy, pane ministře, cílíte pořád na těch deset procent? Pak mám další konkrétní dotaz na ministra Jurečku jako člověka, který ten zákon předkládá Poslanecké sněmovně. Mnozí poslanci, i vládní, říkali: bude se přimíchávat dál, ať tu novelu schválíme, nebo neschválíme. Děkuji.
Při produkci biopaliv vzniká asi o 50 až 70 % více skleníkových plynů, než vytváří čistý benzin nebo nafta. Ale to už samozřejmě všichni víme, to myslím, že tu nemusím zmiňovat. Takže tolik pár čísel k doplnění k číslům pana předsedy Faltýnka.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler a připraví se pan poslanec Kučera.
Děkuji za slovo. Ať se zase dostaneme trochu v tom posuzování někam jinam, uvedu z toho jen pouze dva odstavce. Tak dochází k tomu, že výměny oleje a filtrů u motorů používající biopaliva musí být asi třikrát častější. Do kapes přimíchávačů jde přitom ročně několik miliard korun.
Děkuji za to, že to budete respektovat. Prosím, pokračujte, pane poslanče.
Důvodová zpráva v novele zákona zmiňuje zvýšení zaměstnanosti a s tím spojené vyšší odvody do státní poklady. Bez jakéhokoli přesného a konkrétního zdůvodnění je v důvodové zprávě napsáno, že vzniknout by mělo asi 14 tisíc nových pracovních míst a to by mělo do státní kasy přinést asi 15 miliard. ptám se stínového předkladatele. Dívám se významně na pana ministra. Na mikrofon bychom prosili vysvětlení. Když to nemusí dotovat Německo, když to nemusí dotovat jiné země, proč se to musí dotovat u nás. Nejsem žádný germanofil, ale opravdu se přimlouvám za to, abychom pokukovali určitě v této věci tím západním směrem.
Tak vás požádám, aby váš příspěvek respektoval čas, který máme vyměřen. Děkuji vám.
Je to v tzv. biopalivech první generace, tedy těch, která se dnes vyrábějí právě v továrnách Andreje Babiše. Jedná se o metylester řepkového oleje, tzv. MEŘO. Biopaliva vyrobená z řepky olejné ve světě končí a to je prostě fakt. Masivní a extenzivní produkce řepky olejky nemá vliv jen na nás alergiky, ale zejména na zemědělský půdní fond a na životní prostředí. Nemá tak smysl revidovat zákony vycházející z původního plánu podpory biopaliv v Evropské unii."
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Kudela? K pořadu schůze?